Abychom tento plán mohli realizovat, potřebujeme teď po nezbytnou dobu nouzový stav. Proto poslanci sociální demokracie podpoří za těchto podmínek, které jsem popsala, nouzový stav, protože bohužel, kolegyně a kolegové, vážená vládo, vážený předsedající, je zcela jasné, a nemusí se nám to nikomu líbit, že cesta k normálnímu stavu a stavu radosti v naší zemi, který si všichni přejeme, vede skrze nouzový stav.
Jako další vystoupí pan poslanec Petr Bendl a připraví se pan poslanec Bohuslav Svoboda.
Děkuji za slovo, pane předsedající. To je něco, co mě extrémním způsobem vadí. Z jakých důvodů a s jakými podklady. Stejně tak nedělní zákaz prodeje znamená větší koncentraci lidí v jiné situaci v pátek odpoledne. A jednak ty největší návaly přijdou právě pátek a sobota. Já to myslím úplně smrtelně vážně, protože se bavíme o vážné věci. Prosím, jestli tedy něco máte, tak vyhlaste přestávku a můžeme o tom pokračovat někdy jindy. Já neumím vysvětlit lidem, proč může být otevřen salon pro stříhání psů, a nemůžeme jít ke kadeřníkovi, kde se řádně objednáme. Těch 15 metrů čtverečních, to jsem rád, že konečně vím, kdo to vymyslel, protože to je neuvěřitelné! Myslím si, že to je něco, co už je přes čáru. Máme zákaz vycházení, pane ministře! Asi každý cítíme to omezení svobody někde jinde. Takže podle mě každý opravdu vidíme tu svobodu někde jinde. Vy v zajetí svých opatření, která se nedají podle mě hájit a nedají se vysvětlit. Myslím si, že byste měli s těmi opatřeními - a nemáme tu hlasovat o tom, že má být nouzový stav, to v jisté míře chápeme všichni. Ale jak ten nouzový stav má vypadat? Já to považuji za nešťastné, protože my jsme jako opozice opravdu chtěli být součástí těch diskusí, bereme tu situaci vážně, ale nechceme a nemůžeme hájit opatření, která jsou absolutně nevysvětlitelná. Proč jedni - i když možná, že tahle vláda v tom má jisté zkušenosti, že pro vás jsou ti velcí něčím výjimečným a ty malé potřebujete vždycky nějakým způsobem okrouhat. Prostě můžete to otevřít a můžete to klidně spustit od zítřka.
Ještě budou pokračovat vystoupení s přednostními právy. To jsou zatím dva přihlášení s přednostním právem. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
A dovolím si zareagovat v úvodu jenom na jednu věc, kterou zmiňoval pan ministr zdravotnictví. Co to znamená? Znamená to, že s PES se počítá i v lednu, a znamená to, že i v lednu bude nouzový stav. To je plán vlády. Nehrajme tady nějaké hry. Tak nouzový stav je nějaký krizový stav vyhlašovaný za situace nějaké živelní pohromy nebo nějaké průmyslové havárie nebo jiného nebezpečí. To, že půl roku nebyli ve škole. Neodpustí se jim to? To je jedna věc. A to není, že bych na vládu ukazoval a říkal, tady je nějaký problém, nějaké šméčko, ale jenom říkám, že to znamená nouzový stav, že to nejsou jenom ty uzavřené obchody, ale že to dává vládě i takovéto kompetence na tomto úseku. Přišla s něčím, co když dneska neschválíme nouzový stav, tak můžeme roztrhnout nebo hodit do skartovačky. A právě tam to chci směřovat, diskuzi o právu, protože nouzový stav je ten právní rámec. Když se podíváte na tu tabulku, tak je tady asi 27... 25, nejsem si úplně jist - 25 okruhů. Vždyť jsou Vánoce, přece Vánoce chceme být v bezpečí. A pak zase znova ještě jednou. Co bude dělat pak? Prostě budeme přepínat tu Ústavu? Nouzový stav nemá být normou, a jestli se vláda domnívá, že je prostě běžné a v pořádku držet nouzový stav až do května, tak to podle nás není rozumné. Tak to nemá vypadat, protože z právního řádu se podávají možnosti pro Ministerstvo zdravotnictví, jakým způsobem postupovat, a postupovalo tak poměrně dlouhou dobu. Vydává mimořádná opatření. To nejde. To jste potom nevytvořili nic, co by bylo účelné, ale jenom PR produkt, aby opozice zavřela hubu.
Připraví se pan poslanec Ferjenčík. Máte slovo, pane ministře.
Dobrý večer, dámy a pánové, tak se pokusím vyslovit nějak stručně, protože je pozdě. To je to, co já cítím jako spor. Jaký je důvod snížení daní a snižování daní těm, kteří mají vysoké příjmy. Pro mě je tohle základní problém, ten kořen pro mě, proč se těžko můžu ztotožnit s tím návrhem, který tady byl předložen, jaký má smysl snižování daní lidem s vysokými příjmy. Ty vysoké příjmy jsou u nás zdaněny naprosto přiměřeně. Tam není nic zvláštního. Kde je u nás problém, tak to jsou samozřejmě ti nízkopříjmoví. My máme v podstatě stát, který je financován hlavně finančními odvody zaměstnanců. Máme vysoké zdanění práce. Ano, tam je problém. Ono to má smysl ve chvíli třeba, když vytváříte deficit, pokud to nakopne ekonomiku. Když dáte nízkopříjmovým peníze, tak to skutečně utratí ve spotřebě. Ale snad mi nebudete tvrdit, že to udělají i ti vysokopříjmoví. Ti maximálně si koupí nějaký nový iPhone, ale jinak vlastně oni nepotřebují to utrácet. Takže vlastně ti šetří a mohou klidně šetřit. A jestliže máme daňovou úpravu, která vede k tomu, že ten, kdo má nad 100 tisíc příjem, si prostě přijde na dalších 40-50 tisíc, tak já se ptám, kde je smysl této úpravy. Ty peníze jdou bohužel vniveč. A to je moje námitka. Tady to prostě není pravda, že to je nějaký problém, který bychom potřebovali řešit. A proč by to obecně mělo být dobro? A taková jednoduchá představa, že snížení daní znamená automaticky, že poroste ekonomika, vybere se na daních a pak to prokape i k těm chudším. Tuhle přeci empirie nepodporuje. Už byla napsána spousta textů, které ukazují, že takhle to není. Ta ukazovala, že to prostě takhle není. Snížení daní neznamená nakopnutí růstu. Tohle prostě neprokážete. Samozřejmě za ty nízké mzdy není dostatečná motivace pracovat. Ano, zvýšení slevy na poplatníka, to je krok, který mi dává smysl. Ale opakuji pořád tu svou základní větu. Já prostě neberu jako samozřejmost, a vůbec nechápu, jaký je smysl zvyšování daní těm, kteří mají vysoké příjmy. Na to se ptám. Ať mi někdo řekne nějaký argument, jaký tohle má smysl. Takový deficit, ten vám prostě v ničem nepomáhá. Ještě si pamatuji na práci, kterou napsal Timothy Snyder, ve které on se také zamýšlel nad tím, proč se snižují daně nejbohatším. Tohle on říkal, že je klíč k pochopení toho, proč se zvyšují daně. To je podle mě také špatně. A pak je tu ještě jeden důvod, který musím zmínit a kterého se také obávám, protože mám svěřenu kulturu. Já se prostě bojím, že tady mohou vzniknout trvalé škody, které se nebude dařit možná dlouho odstranit. A také si myslím, že - tady se mluvilo o tom, jak dlouho má tato úprava platit. Já si také nedovedu představit, že má smysl dělat takovýto typ zásadních daňových změn, třeba že se řekne, to děláme na dva roky. Přiznám se, že tomu také nerozumím, protože přece je pochopitelné, že když něco děláme krátkodobě, tak to neovlivní reálně ten život.
Rozpočtovou odpovědnost vytahují zejména sociální demokraté ve chvíli, kdy je možné snížit nadprůměrné daňové břemeno českých zaměstnanců. Myslím si, že je správná doba na snižování daní. Bude to fiskální impulz pro ekonomiku ve chvíli, kdy na tom není úplně dobře. Já myslím, že to je jednoduché. Kdo chce peníze lidí přerozdělovat, za cizí peníze utrácet, tak bude preferovat třeba pozměňovací návrh pana vicepremiéra Hamáčka, který v této složité době chce zvýšit daně živnostníkům. Já si zkrátka vybírám levnější, malý efektivní stát a nízké daně. A prosím vás, abyste to podpořili rovněž, protože jsem přesvědčen, že je to zase na dlouhou dobu poslední příležitost k takto výraznému snížení daní.
S faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Petr Dolínek.
Mně se neuvěřitelně líbí poslední pětihodinová snaha kolegů z ODS vysvětlit nevysvětlitelné. To jsou peníze, které si rozdělí ta movitější část příjmově oproti té straně těch méně příjmových. Tak to prostě je. Pojďme hlasovat a nemusíte nám tady znovu říkat litanie, kde vlastně sami popíráte sebe.
Máme tady dvě faktické poznámky - pan poslanec Skopeček a pan poslanec Jurečka.
Takže prosím, zklidněte se a nechte zákonodárce vystupovat podle svého vlastního uvážení. Nepochopili jste, že je potřeba šetřit. Chcete, aby lidé měli vysoké daně, tak ať je podle vás mají. My budeme vždycky usilovat o to, aby měli daně nižší.
Já jsem se přihlásil proto, abych vás jenom požádal před hlasováním, abyste opravdu zvážili podporu mého pozměňovacího návrhu na zvýšení limitu pro povinnou registraci k DPH na 2 miliony korun. Nebudu už argumentovat více. Jsem rád, že už ten argument není, že to nejde. Ale stanovisko Ministerstva financí je, že to není praktické a správné odchylovat se od stávající změny směrnice. Já v tom, nezlobte se na mě, paní ministryně, vidím pouze nechuť k tomu, aby se na ministerstvu přidělala práce s vyjednáváním o výjimce, protože se skutečně můžeme inspirovat od jiných států. Já se osobně domnívám, že ten dopad bude daleko, daleko nižší, a to z toho důvodu, že ne všichni plátci DPH budou chtít přestat být plátci DPH, protože mají nějak nastaveno podnikání a podobně. Ale zvýšení limitu pomůže těm, kteří poskytují své služby konečným zákazníkům. A to jsou právě ti, kterým je dnes potřeba pomoct.
Prosím.
O zákazu nočního vycházení jsem mluvil, to je prostě... To si myslím, že ten čas už na to není. Mně to vůbec nevadí. Omlouvám se, že jsem možná byl příliš dlouhý, ale opravdu mě ta situace trápí.
Pane ministře, máte slovo.
Já jsem vás bedlivě poslouchal. To znamená, ta rétorika, že vlastně nikdo neví a Poslanecká sněmovna neví, co se bude dít, je v tuto chvíli lichá. Pochopil bych to, kdyby to bylo naprosto nahodilé, ale není tomu tak. Takže ohrazovat se proti tomu, že tu máme systém, který funguje a je transparentní vůči každému občanovi, je podle mého názoru zvláštní. Takže já tu výhradu chápu, ale nemyslím si, že je stoprocentně platná tak, jak jste ji říkal. Ale pravděpodobně, tak jak se na vás teď dívám, se v tom názoru budeme lišit.
Dovolte mi, abych nejprve reagoval na to, že tady proběhla vzájemná diskuse, což je netypické, protože ten způsob diskuse je tady jiný. To, co říkal pan ministr Plaga, je v přímém rozporu se skutečností. Proto jsem přesvědčen, že ta námitka, kterou říkal kolega Bendl, je oprávněná, protože vy už v tuto chvíli víte ten výsledek, víte, co budete říkat na tiskovce, ale my se to nedozvíme. Prostě to nemáme. Čili ten údaj, pokud ho máte, byste nám pravděpodobně měli říct. Není to něco, k čemu my máme automatický přístup. Já vím, že jsou to věci, které se nemohou tak snadno říkat. Ale v nějaké podobě by zaznít měly, protože ta skupina, která se domnívá, že to onemocnění je lehké, by měla v nějaké podobě znát, že to má nějaké jiné, další riziko.
Já rozumím, že to pro ministerstvo asi je těžké, že je lepší jako jít na tu pandemii s kanónem, a takhle má nabito, jenom když je nouzový stav. Že teď bylo zase ministerstvu shozeno to mimořádné opatření, které se týkalo nošení roušek, což vyvolalo chaos, protože ta mediální zkratka byla: roušky se nemusí nosit. Asi mějme také na paměti, že soudy nemusí být tak vstřícné do budoucna, když se bude opakovaně přicházet s opatřeními, která jsou chabě odůvodněna. Já rozumím, že tady všichni děláme politiku a že máme nějaký politický názor. Ale podívejte se do těch materiálů. Podívejte se, co nám sem vláda dává. Jenže to nejde, to prostě není možné. - To znamená, nestačí "je pandemie", musíme ji vyřešit. Ale musí tam být jasně odůvodněno jak v mimořádných opatřeních Ministerstvo zdravotnictví, tak i v krizových opatřeních vlády, co, proč a jak. Ale chtěli bychom požádat vládu aspoň o trochu vstřícnosti v tom, že nebude chodit kolem horké kaše a řekne: chceme fungovat v nouzovém stavu až do jara. My s tím budeme nesouhlasit, ale je to rozhodně lepší, než dělat z nás blázny a dělat blázny i z veřejnosti.
Děkuji. Tak máte slovo.
Já jsem rád, že pan ministr zdravotnictví tady uznal, že to je diskriminace českých krámů a že to není správná cesta. Přitom právě v těchto malých prodejnách je snazší kontrolovat potřebná hygienická opatření než ve velkých prostorách. Jenže to nikdo neřeší a místo toho se tu likvidují drobní živnostníci. Kdy už si konečně vláda uvědomí, že tyhle lidi nemůžeme nechat ve štychu, protože to nakonec doplatíme my všichni? Současně bude docházet k tomu, že bude docházet i ke koncentraci v čase. Já jsem rád, že tady zazněla ta jasná výzva nedělat vánoční večírky. Nová opatření vláda nezvládá odůvodňovat. Já jsem na to upozorňoval už v dubnu, kdy jsem interpeloval vládu, nicméně teď byla kvůli nedostatečným odůvodněním zrušena dvě rozhodnutí vlády městským soudem a vůbec se tomu nedivím. Je potřeba si připomenout, že ta situace, ve které se teď nacházíme, vznikla kvůli chybám vlády. Je to důsledek hurá akce premiéra Babiše, který na konci prázdnin zrušil roušky a zlehčoval šíření viru na sociálních sítích, dokonce si na to platil reklamu, a nepřipravil naši zemi na druhou vlnu. Kvůli těmto chybám jsme se dostali na best in covid v počtu mrtvých na milion obyvatel. Vláda se z toho bohužel nepoučila. Chytrá opatření už mohla být dávno zavedena. Přitom právě to navázání jednotlivých opatření na míru rizika bylo obsaženo už v usnesení Poslanecké sněmovny v červnu, z června tohoto roku. Proto požadujeme, aby vláda zajistila ukončení diskriminace českých obchodníků vůči velkým nadnárodním řetězcům; nastavila provoz maloobchodních prodejen za dodržování stejných hygienických opatření, aby nedocházelo ke zvýšení koncentrace osob v některých obchodech a koncentraci lidí v několika dnech před Vánoci. Za druhé. Požadujeme, aby vláda publikovala jasná a předvídatelná doporučení pro chování lidí pro období Vánoc, jako jsou rodinná setkání, návštěvy v domovech seniorů, nákupy. Aby byl zpracován a předložen návrh zákona v legislativní nouzi, který umožní epidemiologická opatření bez nutnosti vyhlášení nouzového stavu a centrální řízení krajských hygienických stanic. A za čtvrté. Spolu s vyhlašovanými opatřeními, aby byly zveřejňována řádná odůvodnění, která obstojí u soudu a zohlední datové a jiné podklady, na kterých byla vyhlášená opatření založena. Pokud budou splněny tyto podmínky, tak jsme připraveni to prodloužení nouzového stavu prodloužit. Myslím si, že to je pro vás výhodné, protože získáte podporu pro svá opatření nejenom ve Sněmovně, ale získáte zejména i pochopení veřejnosti pro tato opatření. Ale těžko se můžeme připodepsat pod prodloužení nouzového stavu, do kterého jste naši zemi dovedli svou neschopností řídit stát v době krize, pokud nebudou splněna ani tato základní opatření.
Děkuji.
To je jediné, co ospravedlní deficit, to je jediné, co ospravedlní takovéto dramatické změny. V tom žádný důvod není, ani žádný nenajdete.
Nyní s přednostním právem se stanoviskem klubu Pirátů kolega Ferjenčík. Ten tady také není, takže paní poslankyně Věra Kovářová a po ní se připraví pan předseda Stanjura. Faktickou poznámku má kolega Jurečka před paní poslankyní Kovářovou.
Do Sobotkova kabinetu se obul a vyčetl mu, že tak zvýšil přímou daňovou zátěž o 30 miliard korun. Současný ministr financí Andrej Babiš za ANO se proti Kalouskovu nařknutí ohradil.
Ještě jedna faktická poznámka pana poslance Martina Baxy.
Děkuji za slovo. Chviličku, pane ministře, než odejdete. Jenom ke krátkému segmentu vašeho vystoupení. Vy jste, pane ministře, nepostavil rozpočet, který je růstový.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Jenom vaším prostřednictvím krátká reakce na mého ctěného kolegu Martina Baxu.
To byla jedna z klíčových věcí. A kulturní aktivity obecně. Také je třeba si uvědomit, že v tom rozpočtu, který vy vidíte, nejsou započítané všechny prostředky. Ono je dost těžké odhadnout, co budou ty jednotlivé segmenty potřebovat.
Pane ministře, to je všechno pravda, co říkáte. A druhá věc, a to tady vůbec nepadlo, jak vy jako ministr pomůžete těm orchestrům, divadlům, které zřizují kraje a města. Bude hledat nějaký poměr a samozřejmě to bude dopadat na ty instituce, a kulturní instituce na prvním místě, které jsou zřizovány obcemi, kraji a městy. Tam se musíme zaměřit.
A tak jak k němu dochází v těchto vašich dokumentech, je to skutečně nedostatečné. Skutečně vyhodnocení, nejenom konstatování, co platí, co je nařízeno, které ještě dost často není úplné nebo není pravdivé a aktuální. To je úplně základní věc, která může zlepšit schopnost zvládat epidemii a dostat ji pod kontrolu. Ale v té době bude zasedat Poslanecká sněmovna, a není tedy důvodu, abychom dnes dávali bianko šek vládě na 30 dní, zvláště ve chvíli, kdy vidíme, že sama není schopna si stát za celou řadou svých kroků, jeden ministr zpochybňuje kroky druhého a opatření často postrádají i bazální logiku. Tak se ty věci prostě mají.